Nepodpořím tedy dnešní prodloužení nouzového stavu, a to v žádném případě. Živnostníky jste nechali zkrachovat, ti živoří, děti nechodí do škol a lidé toho mají naprosto plné zuby. Proto říkám, nepodpořím tento nouzový stav a stavím se tímto za lidi, kteří opravdu toho mají plné zuby, a vůbec, ale vůbec se jim po roce nedivím a nemůže se jim divit vůbec nikdo.
Já vám děkuji a jako další je přihlášen do rozpravy pan poslanec Bojko.
Chápu to správně, že těch pět minut, co jste tady odhlasovali, je proti jednacímu řádu?
Ne, to nechápete dobře.
Já bych tady chtěl reagovat hlavně na pana ministra Plagu. Údajně ti lidé měli spoustu jiných nemocí, tak nechápu, proč je vůbec vakcinovali.
Jenom pro informaci. My jsme si náš orgán o tuto informaci požádali dříve, než pan ministr vystoupil, i pro nás s převratnou novinkou týkající se Dukovan. Čili si vyprošuji za klub KSČM, aby to bylo používáno i nadále, protože to není pravda a je to lež.
Ono je to o tom, že se tady objevila štika v rybníku. A když už se rozhodne takovéto věci dělat, tak by se aspoň mohl pokusit mluvit pravdu. Já jsem nikdy neřekl, že je nedostatek kyslíkových lahví. Kyslíkových lahví je dostatek, i proto, že se tomu Ústřední krizový štáb rok věnuje, a dodávky kyslíku jsou jedna z našich priorit. My jsme pouze upozorňovali na to, a to bylo na žádost jednoho z velkých dodavatelů, že oni nejsou schopni dodávat kyslík jak do nemocnic, tak do průmyslu, a oni nás poprosili o to, abychom díky krizovému zákonu použili nařízení přednostních dodávek, a to jsme učinili. Takže prosím, nelžete, že tady Hamáček říká něco o tom, že nejsou kyslíkové lahve, a kupuje vodní děla. Jinak k tomu, co tady padalo, stížnosti na to, že potřebujete víc jak pět minut. Já nevím, já si myslím, že za těch pět minut se to, co říkáte všichni dokola, přečíst dá a dalších pět minut a dalších deset minut je jenom opakování toho samého. Doufám, že se posuneme ke konci a k rozhodnutí. Což, chápu, možná vzbuzuje nervozitu tady u kolegů, protože ztratí téma, doufejme velmi rychle. A já věřím, že společně to dotáhneme do konce a kombinací těch opatření, umírněného a rozumného rozvolňování a vakcinace tu situaci zvládneme tak, že léto bude už jiné a že na ty nejhorší chvíle budeme už jenom vzpomínat. Samozřejmě respektuji různé politické názory.
Je to lék, který nikdo nechce, ani pacienti, ani lékaři, u kterého pan premiér odmítl v interpelaci na přímou otázku kolegy Mariana Bojka odpovědět, jestli určitě dostaneme lék, anebo jestli dostaneme placebo. Odmítl na to odpovědět, takže dodnes nevíme, stejně jako u Remdesiviru, jestli za těch 24 000 korun kupujeme léky, anebo kupujeme placebo. to je prostě poplašná zpráva - že způsobuje cysty na játrech nebo na ledvinách. No jistě, když jste všechny ty, kteří s vámi nesouhlasí, mediálně zlikvidovali, zašlapali do země a nedovolíte jim vystoupit. A když má někdo jiný názor, tak za ten názor zařizujete profesionálně likvidaci jako v případě propuštěného pana primáře z Hranic na Moravě. Pochopitelně že potom nemá nikdo jiný názor. Protože tato vláda, která nesedí za mnou, prostě nechce, aby to fungovalo, protože tato vláda potřebuje nouzový stav. Tato vláda se totiž změnila v covidovou mafii a covidová mafie, jak už dokázal Nejvyšší kontrolní úřad, vydělává na covidovém byznysu miliardy a miliardy z peněz daňových poplatníků. O tyhle peníze bude velmi dobře postaráno na bankovních účtech covidové mafie, a to je ten důvod, proč je neustále nouzový stav.
Byla tady citována některá z dat z těch našich zpráv. Tak já jenom k tomu, aby bylo té komplexnosti učiněno zadost. Vychází to z dat, která zpracovala Vysoká škola báňská a některé její instituce. Ale já sám jsem udělal a dělám všechno a budu dále dělat všechno pro to, aby jakákoli vakcína, která se k nám může v průběhu prvního až třetího čtvrtletí tohoto roku dostat, aby se k nám dostala. Ale jenom upozorním na to, že i ty země, které si nakoupily mnohonásobně více, než mají svoji populaci, jako je třeba Německo, tak tyto země jsou v současné době v proočkovanosti za námi. Neměli, pravděpodobně bychom neměli. Prosím, dívejme se na to realisticky. Taky to neberu kriticky, jenom se snažím vnést objektivní přístup tady do této debaty. A já proto prosím člověka, který provozuje to holičství, aby právě kvůli těm ostatním holičstvím ještě chvíli vydržel. Věřím, že holičství i ostatní služby se ve velice dohledné době budou moci otevřít, ale právě tím nekoordinovaným rozvracením toho systému - jakkoli rozumím, že je to dlouho, rozumím, že je to špatně, každého takového člověka je mně nesmírně líto a soucítím s ním, to není fráze - tak jenom prosím, abychom se nesnažili do toho systému, který je budován, nějakým způsobem necitlivě zasahovat, protože tím nepomůžeme sobě a ublížíme jiným. Očkování je a musí být vstupenkou do dalších aktivit, musí to být něco, co umožní očkovaným lidem se účastnit v budoucnu aktivit, které by třeba jinak museli absolvovat jenom s povinným testováním a podobně. Víte, že třeba lidé v sociálních službách mohou navštívit své příbuzné, když jsou očkovaní, nemusí se testovat a tak dále a tak dále, v nemocnicích se netestuje zdravotní personál, který je očkovaný. Takže očkování vnímám jako jednu ze zásadních věcí, která bude vstupenkou na řadu aktivit v budoucnu. Je dobře se očkovat, koordinujeme tyto aktivity s Evropskou unií a myslíme na to, a děkuji panu předsedovi Jurečkovi, že to tady zmínil.
Děkuji a to byla poslední přihláška s přednostním právem, takže se blížíme k otevření rozpravy. A vidím, že se hlásí pan poslanec Kubíček, předpokládám s přednostním právem za klub. Takže já otevřu rozpravu a dávám vám slovo. Děkuji všem, kteří již dorazili. Tento návrh je v souladu s jednacím řádem pro projednávání věcí o bezpečnosti republiky. Vypadá to, že se blížíme počtu, ve kterém budeme moci hlasovat. Tak vítám všechny příchozí. A zřejmě je to všechno. Kdo je proti? Já vám děkuji.
Neexistuje na to precedens, jednací řád to neupravuje, ale teď jsme to víceméně dodržovali.
Pane předsedo Poslanecké sněmovny, já s vámi souhlasím a ukážu vám tu přímou souvislost těchto dvou bodů.
Ignorujete to, co říkají naše tajné služby. Na jednání říkáte, jak je budete respektovat, jak budou zohledněny.
Tak to je určitě výzva, která tady musí zaznít, a měli byste si, kolegové, uvědomit, zda chcete na tomhle participovat, nebo nikoli.
Nyní Leo Luzar.
Jestli se bavíme o jaderné bezpečnosti, o výstavbě Dukovan, tak to pokrytectví, které tady předvádí pravice, došlo vrcholu. Zpočátku říkali: My chceme jenom věcnou diskuzi, odbornou diskuzi, my do toho nechceme tahat politiku, my chceme jasné argumenty.
Pořád jednáme o programu, ale zatím jsou přihlášeni ti, kteří mají přednostní práva. Teď předseda vlády Andrej Babiš, potom pan předseda Ivan Bartoš a kolega Stanjura a Bartošek.
Děkuji za slovo. Já chci požádat pana Havlíčka, aby tady vystoupil a vysvětlil to, protože ten krok, který udělal, byl po konzultaci s bezpečnostními službami, byl po konzultaci s předsedou ČSSD, takže to musí vysvětlit. Já to ani do detailu neznám. A prosím vás, věřte nám, že žádné kšefty my neděláme.
Vy říkáte, že to nesouvisí.
To jsou konkrétní příklady. To, že na to není dostatek klinických studií nebo nějaké papíry, není podstatné. A kdyby to nedostal, tak by pravděpodobně zemřel. Dneska dorazil Regeneron. Já myslím, že všichni pochopíte, že ta naše žádost o prodloužení nouzového stavu je oprávněná. Ten vir je zabiják, zabíjí lidi, umírají bohužel i mladší ročníky na těch jipkách. Samozřejmě občany chci požádat ještě o trpělivost.
Děkuji. Nyní vystoupí s přednostním právem pan ministr Jan Blatný. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Žádám vás o prodloužení nouzového stavu, u kterého věřím, že by opravdu mohl být poslední. Zda tomu tak bude, záleží na nás na všech a také právě na vašem dnešním rozhodnutí. Proč si dovolím takovou smělou spekulaci? Protože jasně vidím a na datech mohu prokázat, že nyní nastavená a zatím nejpřísnější opatření velmi dobře fungují, a protože tento týden byla již miliontému člověku v naší zemi podána vakcína. Oboje dvoje jsou to dobré zprávy. Dovolte mi je nyní rozvést. Virus se změnil zásadně a zásadně se musel změnit i náš přístup k němu. Museli jsme zareagovat na to, že naše předchozí opatření a úroveň jejich dodržování pro novou variantu viru nebyla a nejsou vážnou překážkou. Plně se to projevilo právě koncem ledna. Britská varianta viru u nás převážila, a jak všichni sledujeme, v řadě okolních zemí se v současné době děje něco podobného. Zpětně nyní víme, že tento nový virus byl v České republice minimálně od začátku prosince. Kdybychom tuto informaci před Vánocemi měli, možná bychom se chovali jako vláda i jako občané jinak. Budeme tak moci čelit i do budoucna preventivně podobným potížím. Protože čelíme jinému viru, museli jsme nastavit i jiná opatření. Virus je silnější a naše opatření to musí zohlednit, a tak se i stalo. První a poměrně zásadní změnou bylo zavedení respirátorů, po kterém já sám jsem volal již delší dobu. Jakkoliv se tato změna zdá banální, víme ze zkušenosti nejen z Rakouska, jak mocný efekt může mít, když je všemi dodržována. Druhou změnou bylo omezení pohybu mezi okresy. Nikdy nezabráníme tomu, aby celou naší vlastní prošla, ale díky tomuto opatření jsme ušetřili mnoho lidských životů. Další dvě opatření již nebyla plošná, ale cílená. Jasně jsme to viděli na datech z Velké Británie a stejný obraz jsme pak pozorovali i u nás. Po uzavření škol a školek počet ohnisek a nakažených dětí řádově poklesl. Testování v zaměstnání, na jehož potřebě se dlouhodobě shoduji s několika odbornými skupinami, rovněž nese své ovoce. Zde patří velké díky i všem zaměstnavatelům, zaměstnancům, Ministerstvu průmyslu a obchodu za pomoc a součinnost. Od jeho zahájení se podařilo zachytit tisíce osob, které by jinak nevědomky rozšiřovaly infekci mezi své spolupracovníky a mezi své blízké.
A nyní k plošnému testování ve firmách, které je společně s očkováním naší jízdenkou do normálního života. V plošném testováním je Česká republika, jak všichni víte, doslova průkopníkem. Od 6. dubna budeme každý den testovat přibližně půl milionu lidí. Nakažení tak budou odhaleni včas a dříve, než zavlečou nákazu na své pracoviště a mezi své kolegy. Prosím, mějte to při vašem dnešním rozhodování na paměti, že náš historický úkol ještě neskončil a že potřebnost nouzového stavu není výmyslem vlády, ale reálným a ze všech stran vydiskutovaným požadavkem, třeba i krajských exekutiv, které jsou v boji s pandemií v první linii. Přála bych si, aby v České republice, stejně jako ve většině ostatních zemích na světě, zvítězila tváří v tvář nebezpečnému nepříteli sounáležitost nad politikou a případnými názorovými neshodami.
Děkuji.
Nedá mi to, abych nereagoval na vystoupení některých předřečníků, představitelů především opozice, pana předsedy Jurečky, pana předsedy Fialy. Samozřejmě že to je trochu metodologicky špatně, protože nejde o jedno číslo. Já si myslím, že tady lze poměrně jednoznačně ukázat, že nemá pravdu. To uzavření skutečně vedlo k rychlému zlepšování situace. To je z toho také jasně vidět. To je ten rozdíl mezi tím, co bylo v lednu a co bylo o Vánocích. Pan předseda Fiala se mýlí, když tvrdí, že nehrozí ty Vánoce. Ne, ty hrozí. A dokonce když se podíváte opravdu pečlivě na ta data, tak zjistíte, že to je to, čeho se docílilo. A pak vám řeknu třetí argument, a to tedy opravdu nevím, jak by se s ním pan předseda Fiala popasoval, protože mi připadá velmi silný. Tak oni také mají fíkový list? Rakousko také používá uzavírání okresů jako fíkový list? Protože snadno vám dokážu, že Rakušané postupují stejně. Uzavírají okresy, mohu vám je jmenovat, jakmile se zvýší incidence, tak ty okresy uzavírají. Pravděpodobně mají taky nějaké pomýlené odborníky.
Veřejné zakázky jsou ostatně jediné, co dnes v rámci nouzového stavu funguje, a jak tento týden odhalil Nejvyšší kontrolní úřad, potvrdilo se, že vláda předražovala zakázky. Takže se ukázalo, že SPD je tady jedinou opoziční stranou a jedinou v podstatě skutečně protikorupční stranou, protože kdy to tedy budeme projednávat? Za týden? Za dva? Když je to zpráva z tohoto týdne a jedná se o jasné pochybení i na základě závěru Nejvyššího kontrolního úřadu, se týče předražování veřejných zakázek ze strany vlády? Takže včera se to na tom hlasování ukázalo, protože ne slova, ale činy. No a my jsme byli jako poslanecký klub SPD připraveni tady být klidně až do noci, abychom to projednali, ale bohužel jsme zůstali osamoceni, takže tento bod, to znamená projednání závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu ohledně předražených vládních zakázek, byl nakonec vyřazen z programu schůze, protože jste nás všichni ostatní přehlasovali. Ale zpátky k žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu. Do nemocnic byli na pomoc povoláni studenti středních zdravotních a vysokých lékařských škol a také všechny ročníky vysokých a vyšších odborných škol, které se připravují na nelékařské zdravotnické povolání. Tihle studenti mají zákaz chodit do školy, aby nešířili covid, místo toho narukují přímo do nemocnic. To je tak absurdní, že takový nesmysl by nenapadl ani autory těch nejfantastičtějších filmů. Vláda upírá žákům a studentům pod záminkou nákazy denní studium a následně jim nařídí, ať místo do školy jdou tam, kde se nakažení hromadí. Soutěž o největší nelogičnost a absurditu je ovšem pro jednotlivé nesmysly velmi těžké vyhrát, protože vláda sama sebe neustále trumfuje. Opakovaně vyzývám vládu, aby umožnila dostupnost a léčbu léky, které jsou používané v mnoha zemích světa, a i zde aktivita vlády vázne. O tom se naštěstí přesvědčily už statisíce rodin, kde pozitivní byl třeba jen jeden člen rodiny. Pochopitelně, protože pokud by existovala, tak zjistíme, že vláda zničila ekonomiku, tisíce živnostníků, zaměstnanců a firem, zmařila tisíce životů a rok našeho života naprosto nesmyslně. Po roce plošných vládních opatření, aplikovaných vládou hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM, je Česká republika statisticky nejhorší v Evropě, a dokonce i nejhorší na světě. To je skutečně otřesné, kam nás tato vláda přivedla. A není k tomu výmluva, protože máme srovnání doslova se všemi ostatními zeměmi světa, jak na tom jsme. Vzhledem k tomu, že už dnes máme rozhodnutí soudu o neústavnosti opatření vlády, je zřejmé, že vláda flagrantně a bezprecedentně porušuje ústavní práva občanů. Proč neporovnáme účinnost jednotlivých opatření, proč neporovnáme data ze zemí, kde žádné restrikce nejsou nebo jsou minimální? Víme, že permanentně je s rakovinou nemocných téměř půl milionu lidí. A taky víme, že vládní hysterie kolem covidu mnoho lidí s rakovinou zabila a zabije, protože měli omezenou prevenci, diagnostiku a léčbu, nemluvě o tom, jak stres z covidu silně likviduje lidskou imunitu. Zhruba procento lidí ohrožuje covid na životě. Řekněte jim, že jejich život, léčba a smrt vás nezajímá, protože potřebujete dělat v nouzovém stavu předražené kšefty, a že se bez zákazů a protiústavního oklešťování našich svobod neobejdete. Řekněte, že kašlete na ústavní právo našich dětí se vzdělávat. Řekněte, že kašlete na ústavu, která toto právo a další okleštěné svobody zaručuje. Řekněte upřímně, že kašlete na všechny rozsudky soudů, které tohle v uplynulém roce judikovali. Řekněte konečně pravdu - rok lhaní totiž drtivou část občanů nepřesvědčil. Je třeba zacílit ochranu pouze na rizikové skupiny, kterým by stát měl zajistit volně dostupné léky a zajistit to, aby ty léky byly k dispozici, vitaminy, dezinfekci, roušky a respirátory. Poslední dobou se množí nepřiměřené zákroky policie proti našim občanům. SPD si váží práce policistů, kteří plní pouze úkoly. On dává ty pokyny, on dává ten rámec toho, jak má policie postupovat. Vše trvá příliš dlouho a vláda nepřišla ani po roce s návrhy, jak situaci řešit mimo nouzový stav. To vyvíjí nesmírné nároky na psychiku právem nespokojené veřejnosti a také policistů, jak postupovat v rámci dodržování chaotických a drakonických vládních opatření. Roušky se třeba musí zcela nelogicky nosit na veřejnosti, přestože je osoba sama.
A když se lidsky podíváme na tento zákaz, tak vidíme, jak je pro lidi škodlivý. Protože jak chcete vysvětlit občanům, jak chcete vysvětlit lidem, že jejich rodina má být o víkendu zavřena v panelákovém nebo jiném bytě, a nemůže stejná rodina, stejní členové té rodiny, si sednout do svého auta, odjet do jiného okresu na svou chatu, tam být na své zahradě a zase se vrátit? Proč? Stane se něco, něco se skutečně stane. Nedá se vysvětlit to, proč toto lidé nemohou udělat. Ale tenhle zákaz, tenhle příkaz je nesmysl a nedá se to vysvětlit. Stejně jako se nedá vysvětlit, proč člověk, když jde po ulici ve městě, kde nikdo není, má mít na sobě respirátor. A to jsou ta opatření, která způsobují únavu lidí. Která nakonec vyvolávají hněv, která vyvolávají nepochopení pro nepřiměřené zákroky policie a další věci, o kterých tady mluvíme, protože trpělivost lidí je u konce a je drážděna úplně zbytečně takovými opatřeními, jako je zákaz pohybu mezi okresy, jako je tady to nošení respirátoru, když jsem sám na ulici, a tak dál a tak dál. A proto potom padají v nemocnicích lékaři a sestry únavou, odvádějí obdivuhodnou práci, proto také už lidé nemají pochopení pro ta omezení a objevují se i radikální pokusy to překonat. My ho nepotřebujeme a já jsem přesvědčen, že skončení nouzového stavu by naopak přispělo ke zdraví společnosti. Za druhé, ten druhý blok, co neprodloužení nouzového stavu určitě neznamená. Už jsme to tady slyšeli a bude to pokračovat. Toto, tady tu argumentaci, vyřídím myslím velmi rychle. Pokud to vláda říká, tak lže, a pokud to bude říkat, tak bude lhát. Zrušení nouzového stavu neznamená žádné divoké rozvolňování, není to volání po tom, abychom se všichni začali chovat jako blázni a neodpovědně. Prostě tohle není žádná pravda. Já nebudu dělat to samé, co tady slyším od vlády, nebudu vládu obviňovat. Raději se racionálně poslouchejme a zkuste nám opravdu vysvětlit, proč ty věci - a ta je jediná věc, a to je uzávěra mezi okresy, zákaz pohybu mezi okresy, což je jediná věc, pro kterou potřebujete nouzový stav - proč je to tak strašně důležité. Všechno ostatní byste mohli dělat podle pandemického zákona. Pandemický zákon jsme vám připravili a vy řeknete: Ne, to nestačí. Za prvé, ukončete nouzový stav, otevřete okresy, pusťte lidi na chaty a chalupy a na vzduch. Za druhé, připravujte školy, ale skutečně připravujte, ne že na základě nátlaku opozice o tom jenom mluvíte. Za třetí, soustřeďte se na dostupnost kvalitních testů. Za čtvrté, soustřeďte se na dostupnost kvalitních respirátorů pro lidi. Za páté, umožněte bezplatné testování protilátek po prodělaném covidu. Není to jedno. Každý týden nějaké improvizace, každý týden, kdy ta vakcína někde leží, každý den, kdy ta vakcína se nevyužije, může stát lidské životy. A poslední bod - za sedmé, ukažte lidem směr, ukažte lidem naději, ukažte lidem plán. Ale to je málo, nestačí ho studovat. Pojďte se tím plánem také řídit a v tom vás, pane ministře, v tom vás, vážení členové vlády, určitě podpoříme. Pojďme se tímto plánem řídit. V čem vás ale určitě naopak nepodpoříme, to je prodloužení nouzového stavu.
Tak prosím, máte slovo.
Protože neslyšel jsem ani jeden argument, že by něco bylo dobře uděláno za poslední rok, ale slyšel jsem tisíc argumentů, že vše je děláno špatně. Jak jsme tady minule projednávali pandemický zákon, KSČM byla tvrdě proti pandemickému zákonu, protože je špatný, protože vznikl na politickou objednávku pravice.